Zavedení tohoto posuzování by nemělo přinést zásadní personální zatížení posudkových komisí. Z důvodové zprávy k zákonu vyplývá, že posudky pro přezkumné řízení soudní představují pouze 5 až 10 % stávající činnosti posudkových komisí ministerstva.
A podle jakého parametru - to není systémová změna, to je parametrická změna - podle jakého parametru se potom ten automat má odvíjet, to už je čistě technická věc, to je věcí dohody. Tedy nevím, jestli to mají nějak vnitřní normou upraveno v pirátském klubu, ale jinak my všichni trváme na tom, že naše rozhodování je nezávislé podle našeho vědomí a svědomí.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Budu reagovat tedy pouze fakticky na předřečníka. Nedochází tam k odlišení dvou různých režimů. Vyvíjí se to od základu, kterým je průměrná mzda v národním hospodářství, pak jsou tam koeficienty: jeden pro soudce, jeden jako základ pro politiky. A je potřeba přihlédnout k tomu, že ti politici mají potom ještě ty další koeficienty, kterými se to násobí, takže ve výsledku tato změna, kterou navrhujeme, vzhledem k úpravě těch koeficientů, zachovává absolutní výši.
Pan kolega Válek také ještě jednu faktickou poznámku.
To znamená, nehrozí riziko, že se bude opakovat ta situace, která byla, že zase budou soudy řešit nějaké odvolání?
To nemůžeme asi vyloučit, protože každý má svobodnou vůli se obrátit na soudy v České republice včetně Ústavního soudu. Nyní paní kolegyně Válková s faktickou poznámkou.
Ono je to vždycky, milý pane kolego, vaším prostřednictvím, riziko v rámci dvou minut vysvětlit něco, co samozřejmě by vyžadovalo podrobnější výklad. Ale tady byly dva důvody, dvě příčiny, proč soudci žalovali.
A nyní máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. V zásadě je to ale tak, že speciálně poslanci, nejenom politici obecně, ale speciálně poslanci trpí velkou nedůvěrou ze strany občanů v této zemi. Ti všichni chtějí přidat. Každý zaměstnanec oceňuje svoji práci, věří, že ji odvádí dobře, a chce od svého zaměstnavatele přidat. Každý podnikatel, kterému se daří, chce ve svém podnikání udržet větší zisk. Každé mimino chce víc mléka a každý důchodce chce vyšší penzi. To je naprosto přirozené.
Já si neumím představit, že o tom budeme diskutovat bez někoho, kdo odpovídá za podpis státu České republiky pod těmito smlouvami. Až tak jsem velkorysý.
Je to procedurální návrh, proto o něm budeme hlasovat neprodleně. Je tady žádost o odhlášení, slyším ťukání o stůl, takže se prosím znovu přihlaste svými hlasovacími kartami. A až se shromáždí poslanci, ještě jednou sdělím, o čem vlastně budeme hlasovat.
Děkuji. Samozřejmě bych bral tu výhradu kolegy Kalouska velmi vážně, kdybychom nebyli svědky mnohem většího vstupu do soukromoprávních vztahů. Jsem zvědav, jak chcete s tímto argumentem obstát kdekoli jinde.
Tak děkuji. Tak pan poslanec Kalousek faktická poznámka.
Aby to bylo korektní. Já jsem chtěl říct jenom jednu věc. My už jsme to naše stanovisko řekli jasně. Zazněly zde pouze z úst pana premiéra odkazy na vystoupení řečníků sociální demokracie v rozpravě.
Vy navrhujete procedurální hlasování, abychom přerušili do doby, než vláda předloží tu analýzu. Slyšel jsem ťukání - to byl návrh na odhlášení? Je tady návrh, abychom se odhlásili. V obecné rozpravě. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den přerušené 20. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. V tuto chvíli mám informaci, že náhradní karta byla vydána dvěma poslancům. A to jsou zatím všechny omluvy, které jsem dostal. Ještě dodávám, že s náhradní kartou číslo 8 mi nahlásil, že bude hlasovat pan poslanec Špičák. A nyní bychom tedy postupně probrali návrhy poslanců na změnu schváleného pořadu 20. schůze. Paní poslanče, máte slovo. Já vás poprosím o klid, protože tady nahoře neslyším přesně, co pan poslanec navrhuje. Další přihlášku má pan poslanec František Kopřiva. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Takže prosím ještě jednou.
Já bych chtěl navrhnout pevné zařazení bodů 50 a 52, které sice už na zítra jsou napevno zařazené, ale nikoliv na pevný čas. Před nimi je ještě žádost o trestní stíhání pana poslance Zdeňka Ondráčka a novela zákona o podpoře sportu.
Tak moment, abych to pochopil. Takže to, o čem my budeme hlasovat, je váš návrh zařadit na zítra na 16.00, ale to, co jste říkal na variabilní týden, to ještě nebudeme hlasovat. Takže další je paní poslankyně Jana Černochová.
Děkuji, pane místopředsedo. Krásné odpoledne, dámy a pánové. Chtěla bych vás požádat o pevné zařazení bodu číslo 176, Pozice vlády České republiky k zákazu olova ve střelivu a rybářském olůvku. Už jsem to tady zmiňovala ten minulý týden. Zároveň bychom měli svým usnesením vládu v jednání podpořit, aby měla silný mandát a mohla se postavit další zbytečné regulaci, která by měla dopad na naše olympijské sportovce, rybáře, myslivce, lovce, střelce...
Prosím.
Doufám, že vláda tentokrát tedy nebude přešlapovat na místě a že se podaří vyjednat v rámci Evropské komise něco pozitivního, ať už výjimka pro Českou republiku, nebo že se to shodí pod stůl. Jednání naší Poslanecké sněmovny, jak už jsem avizovala tehdy, by vůbec nemuselo být dlouhé. Mohli by zase vystoupit případně za jednotlivé politické kluby jednotliví poslanci, za každý klub jeden. Usnesení, jak jsem minule slibovala, jsem poslala všem členům výboru pro bezpečnost a členům výboru pro obranu elektronicky, takže máte možnost se s tím seznámit.
A nyní tedy budu pokračovat. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán zemědělskému výboru. Děkuji, paní poslankyně.
Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, chtěla bych využít příležitosti projednávání novely zákona o spotřebních daních k řešení jednoho problému, na který jsem narazila na městské části, kde jsem starostkou. Týká se to školy, která se věnuje výuce výroby piva, což je určitě v této době chvályhodný počin, a opravdu ten můj návrh vychází z praxe z mého setkání se zástupci Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy a Střední odborné školy v Podskalské ulici, která nabízí právě výukový program pivovarnictví a která narazila na jeden veliký problém stran spotřební daně. Zákon o spotřebních daních totiž stanovuje v současné době povinnost platit spotřební daň z piva každému, kdo ho v daném roce vyrobí více než 200 litrů.
Děkuji.
Pane předsedající, děkuji za slovo. Jednoduché podnikání je sice věc krásná, ale těžko souhlasit s názorem, že tohoto cíle jsme schopni dosáhnout bez podpory našeho českého zemědělství.
Ale byla výjimečná situace, krize a věřil jsem, že je to správné rozhodnutí. Ale dnes poslanecký klub TOP 09 nevidí jediný důvod, proč bychom si měli opět rozhodovat o svých platech na základě jakéhokoli návrhu. To je duch boží vznášející se nad vodami? Ne, to jsou stejní představitelé státní moci jako my. Ale to legitimní očekávání mají všichni, nejenom ti, kteří berou ty platy, ale celá ta veřejnost, která prostě tady ví, že existuje nějaké legitimní očekávání vývoje odměn představitelů státní moci. My z tohohle systémového důvodu nemůžeme podpořit žádný z těch návrhů, který leží na stole. Chci deklarovat, že jsme připraveni diskutovat o možné změně celého systému. Dobře, jestli ten systém nevyhovuje, tak si o něm pojďme povídat, pojďme si o něm povídat i s těmi druhými představiteli státní moci. Pojďme skutečně diskutovat o tom, jestli platy soudců a platy senátorů a poslanců nemají být od sebe odděleny. Jestli tam nemají být jiná měřítka. Pojďme si klidně říct, na jakých parametrech má ten systém být postaven. Ale systém, prosím pěkně!
Děkuji panu poslanci Miroslavu Kalouskovi, který vystoupil. Nejdříve paní poslankyně Helena Válková, poté pan poslanec Jakub Michálek.
Milé kolegyně, vážení kolegové, pokud to nezvládnu v rámci dvou minut, tak se přihlásím ještě do diskuse. Takže v tomto směru s ním souhlasím. Ale jsme v jednom systému s ústavními činiteli, s justicí a máme zvláštní režim. A ten důvod je skutečně populistický.
Já oceňuji rétorické schopnosti pana poslance Kalouska, ale domnívám se, že mu uniká podstata té věci. My navrhujeme, aby se platy poslanců odvíjely od růstu ekonomiky. To není žádné politické rozhodnutí. Ale tak jak to navrhujeme my, to opravdu má být tak, že to nebude politické rozhodnutí, bude to podle růstu ekonomiky. Protože když vláda se rozhodne a změní tabulky a zvýší platy učitelům, zvýší platy v různých sektorech, v sociálních službách, tak díky tomu vzrostou platy v nepodnikatelském sektoru a díky tomu rostou platy politiků. Mezi soudní mocí a Parlamentem, poslanci a senátory, je jeden zásadní rozdíl. A to že soudci mají Ústavou garantovanou nezávislost. Když se podíváte do americké ústavy, tak je tam explicitně garantováno, že soudcům nesmí klesat plat během jejich volebního období. Že zákonodárce nesmí tlačit na soudní moc tím, že jí snižuje plat. A tahle zásada se tuším promítla i do rozhodování Ústavního soudu. Čili snížit jednorázově platy soudců bylo špatně. Ale pokud bychom se do budoucna rozhodli, že se jejich platy mají odvíjet od ekonomiky s tím, že nebudou klesat, pokud ekonomika bude klesat, tak to je věc, která by byla v naprostém souladu s rozhodnutím Ústavního soudu.
A já s tím absolutně souhlasím. Ale nesouhlasím s tím, abychom oddělili platy politiků a soudců, protože to není možné.
Děkuji.
Já si to dovolím někdy připomenout při některých jiných příležitostech. A že jich bude, kolegové. Ale to není asi ten důvod, proč jsem se přihlásil.
Myslím si, že jsme již tady v dostatečném počtu. Já tedy pro ty poslance, kteří nebyli zrovna v jednacím sále, ještě zopakuji, že budeme hlasovat o návrhu pana poslance Kubíčka na zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dnů. Návrh byl přijat. Jedná se o Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zemědělství Miroslav Toman.

Nové nařízení umožňuje, aby v jednom členském státě existovalo více plemenných knih pro stejné plemeno. Vládní návrh zákona projednal zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na své 15. schůzi dne 10. října 2018 a svým usnesením doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky schválit vládní návrh zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Přijaté pozměňovací návrhy jsou v souladu s koncepcí Ministerstva zemědělství a přispějí ke zkvalitnění vládního návrhu zákona, a proto s nimi souhlasím.
Tak to byl pan ministr. Prosím, pane poslanče. Takže nyní tedy otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádného přihlášeného. Takže já obecnou rozpravu končím. Takže já nyní otevírám podrobnou rozpravu. Ano, pan poslanec Pražák má zájem vystoupit v podrobné rozpravě.
Jenom v rámci podrobné rozpravy navrhuji zkrácení lhůty na projednání na sedm dnů.
Reflektuji váš návrh. Rozhlédnu se, zdali je nějaký další návrh v podrobné rozpravě. Táži se na závěrečná slova. Pan zpravodaj, pan ministr, máte zájem? Nemáte zájem. Takže přistoupíme k hlasování o vašem návrhu. Pan poslanec Pražák navrhuje zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dnů. Přistoupíme k projednávání dalšího bodu programu naší schůze, schůze Poslanecké sněmovny. Prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele poslanec Pavel Kováčik. Prosím.
Já bych chtěl požádat o zařazení nového bodu na program schůze Poslanecké sněmovny. Jsem přesvědčený, že to je natolik klíčové téma směrem k naší armádě a zahraniční politice, že bychom se tomu měli věnovat na plénu, protože není možné o naší armádě hovořit jako o vražedných komandech. V případě, že tento bod bude zařazen na program, tak navrhuji jeho pevné zařazení v pátek jako první bod, případně po pevně zařazených bodech. Děkuji.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, dovolte mi, abych navrhl změnu pořadí, a to tak, že se stávající bod 12 zařazuje za bod 9 programu schůze. Jde o náš návrh na zveřejňování smluv ČEZu, Českých drah a dalších státních a polostátních organizací, které dnes požívají výjimky, která byla schválena v minulém volebním období. Sněmovní tisk byl předložen a je evidován pod číslem 50, a přesto dosud neproběhlo druhé čtení. Nemyslím si, že by tam někdo chtěl v té části exhibovat. Ostatně součástí programového prohlášení vlády bylo i to, že vláda přistoupí k revizi zákona o registru smluv. Takže si myslím, že je správně, abychom se k tomu dostali. Tak jak je to navrženo nyní, se k tomu bohužel nedostaneme, protože ještě předtím bude diskuse k církevním restitucím, u které lze očekávat, že bude velmi velmi obsáhlá. Ostatně paní ministryně financí uvedla v médiích, že má k dispozici analýzu ohledně církevních restitucí. My jsme zatím tu analýzu neviděli, takže se nemůžeme na tento bod kvalifikovaně připravit, a myslím si, že k těm církevním restitucím bychom se měli dostat až v okamžiku, kdy obdržíme relevantní podklady pro naše rozhodování.
Dalšího vyzývám pana poslance Zbyňka Stanjuru, předsedu klubu ODS.
Děkuji za slovo. Předevčírem, děkuji za upřesnění a za radu. My jsme ve dvou návrzích zákonů navrhli zrušení zbytečných právních předpisů plus souvisejících právních podzákonných norem a podobně. Vyzvali jsme v tom okamžiku vládu, aby se k tomu přidala. Bohužel ta skutečnost předčila naše pesimistické očekávání. Pokud neprojde, tak v úterý odpoledne po pevně zařazených bodech, případně po bodech, které byly navrženy po pevně zařazených bodech. Tak už jsme zpátky u tradice. Případně příští úterý ve variabilním týdnu.
Pane předsedo, jenom si přeprověřím - bod 45 a bod 54. Super. To byl asi poslední návrh na změnu pořadu schůze, takže přistoupíme k hlasování. Jestli někdo protestuje? Je to z grémia. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.
Děkuji. Do obecné rozpravy je dále přihlášen pan předseda Chvojka.
Hezký podvečer dámy a pánové.
Je zde s faktickou poznámkou přihlášen pan poslanec Jáč. Prosím, máte slovo. Je zde prosím nějaká přihláška do obecné rozpravy? Není, takže obecnou rozpravu končím. Ne, takže otevírám podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy se hlásí pan zpravodaj s přednostním právem.
Za druhé pověřuje předsedu výboru poslance Václava Klause, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny. Za čtvrté zmocňuje zpravodaje výboru poslance Petra Gazdíka, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy. Děkuji za pozornost.
Pan předseda Chvojka, zatím poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Prosím. Ne, tedy podrobnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova ze strany paní ministryně a pana zpravodaje? Nezazněl žádný návrh, se kterým bychom se v této fázi projednávání museli vyrovnávat hlasováním, takže končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji paní ministryni a panu zpravodaji. Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Paní ministryně, prosím, ujměte se slova.
Děkuji. Navrhují se dvě opatření.
Pan ministr, pan zpravodaj? Nemají zájem.
Dovolte mi tedy, abych jen stručně zopakovala zásadní body návrhu. Předložená novela zavádí právo zákazníka odstoupit od smlouvy o směnárenském obchodu do dvou hodin od provedení směny. Aby nedocházelo ke zneužití institutu odstoupení pro spekulace, je rozsah, v němž je možné odstoupit, omezen na tisíc eur. Odstoupit tak bude možné zhruba u 90 až 95 % směnárenských obchodů. U obchodů, kde je možné odstoupit od smlouvy, se ruší předsmluvní informace. Klient tak obdrží pouze jeden doklad, kde budou uvedeny všechny pro něj potřebné informace, včetně informace o právu odstoupit. Návrh dále stanoví, že výhodnější podmínky směny, tzv. VIP nabídka, nesmí být inzerovány formou směnného kurzu. V provozovně a jejím okolí bude moci být jen jeden kurzovní lístek a to má zamezit záměně standardního kurzu a výhodnější nabídky. Rovněž se omezuje právo požadovat úplatu za provedení směnárenského obchodu.